Takže posuďme sami, zda je to nějaká vysoká mzda, nebo adekvátní. Já si myslím, že ne. Myslím si, že si to zaměstnanci v sociálních službách zaslouží, aby jejich práce byla dostatečně ohodnocena. A já jim za ni moc děkuji.
Skvělé. Přežil jsem maraton faktických poznámek. Také bych vás rád seznámil se svými poznámkami ke státnímu rozpočtu, se svým názorem. Myslím si, že to je nejhorší návrh rozpočtu i díky tomu, že máme na stole a projednáváme polotovar, jakousi fikci neodpovídající realitě. Dokonce kdyby to byla opozice, byla by to jiná věc, ale premiér a vicepremiér stejné vlády podávají různé varianty daňových změn, které v návrhu rozpočtu paní ministryně financí vůbec, ale vůbec nereflektuje. Aby té nejistoty a neurčitosti v rozpočtu nebylo málo, tak paní ministryně odmítla vytvářet a publikovat pravidelnou makroekonomickou listopadovou prognózu. Neobstojí tady slova o tom, že nemá smysl dělat makroekonomickou predikci v době nejistého ekonomického nebo turbulentního ekonomického vývoje. Přesně naopak. Makroekonomické predikce se nedělají na dobré časy. Makroekonomickou predikci je potřeba dělat ve chvíli, kdy se s ekonomikou děje něco špatného, něco nepředvídatelného, něco, kdy potřebujeme mít nějakou kotvu a alespoň rámcový pohled do budoucnosti. To, že taková makroekonomická predikce bude zatížena větší mírou nejistoty, je zřejmé. Ale nedělat makroekonomickou predikci je strašná chyba. A za historii Ministerstva financí se to ještě nikdy nestalo.
Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu?
Děkuji.
Teď se bavíme o garančním výboru. Takže není tady žádný jiný návrh, pouze návrh na ústavně-právní výbor. Hlasování pořadové číslo 268, přihlášeno 99 poslanců, pro 87, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, paní poslankyně, teď to padne na úrodnou půdu.
Ano, tak ještě jednou navrhuji další výbory k projednání. Výbor životního prostředí a zemědělský výbor.
Hlasování pořadové číslo 269, přihlášeno 98 poslanců, pro 78, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další hlasování bude o přikázání výboru zemědělskému. A třetí hlasování je přikázání stálé komisi pro Ústavu. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výborům pro životní prostředí, zemědělství a stálé komisi pro Ústavu. Je tady opět návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Marek Benda na 51. schůzi Poslanecké sněmovny. Budeme o tomto návrhu hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Zahájil jsem hlasování pro přikázání jako garančnímu výboru ústavně-právnímu výboru. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Navrhuji, aby i tento tisk byl dán k projednání výboru zemědělskému a výboru životního prostředí.
Zemědělství, životní prostředí. A prosím, paní poslankyně Valachová.
Opět ze stejných důvodů prosím o přikázání stálé komisi pro Ústavu.
Stálá komise pro Ústavu. Hlasovat budeme první hlasování o přikázání zemědělskému výboru. Hlasování pořadové číslo 274, přihlášeno 98 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo. Další hlasování je přikázání výboru pro životní prostředí. Hlasování pořadové číslo 275, přihlášeno 98 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. A poslední hlasování je o přikázání stálé komisi pro Ústavu. Hlasování pořadové číslo 276, přihlášeno 97 poslanců, pro 68, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán zemědělskému výboru, výboru pro životní prostředí a Stálé komisi pro Ústavu. Je tady opět návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který podal pan poslanec Marek Benda a pan poslanec Radek Holomčík na 51. schůzi Poslanecké sněmovny. Zahájil jsem hlasování o zamítnutí tohoto tisku, tohoto návrhu. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nikoho nevidím. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru ústavně-právnímu jako výboru garančnímu? Návrh byl přijat.
Pak je otázka deficitu. My jsme uvažovali o tom, jestli se máme s vládou bavit o tom, že to má být jiná částka. A jsem přesvědčen o tom, že kdo racionálně uvažuje, tak nemůže říkat, že to byl neočekávaný krok nebo že nevíme, o čem mluvíme. Jestliže tohle byla ta základní úvaha, tak já myslím, že ta úvaha je správná, že je to úvaha, která ukazuje na to, že škrtání ve státním rozpočtu se vymstilo České republice, a není pravda, že to byl program, který nám pomohl. Tak si to řekněme. Nemalujme tady z nějakých důvodů obrany toho nebo onoho jiné obrazy, než tady skutečně lidé prožili. A na závěr mi dovolte jednu poznámku, kterou vnímám jako podstatnou, abych otevřeně řekl ano, jsou věci, které jsme ještě při jednání s vládou nedohodli. Budeme je uplatňovat v rámci druhého čtení jednání o státním rozpočtu a budou to věci, které se týkají zase potřeb občanů České republiky, ať už jsou to prostředky na to, co je součástí vládního programu a co je součástí naší dohody o toleranci, to znamená naplnění těch slibů, které byly dány učitelům, nepedagogickým pracovníkům, ať už je to otázka toho doplnění v té zdravotní péči, ať už jsou to věci, které se týkají malých obcí, které potřebují ty mimořádné programy, protože samozřejmě jsou na tom mnohem hůře než ty obce, které mají velké aparáty a velké rozpočty, a mohou se tedy zachovat jinak. A mě opravdu mrzí, že ti, kteří mají dostatek peněz, najednou říkají: a ještě dejte a my solidární nebudeme. Ano, tak to je v jednacím řádu. Tak je to v jednacím řádu. Prostě jednou ta diskuse skončí, musí dojít k rozhodnutí a to rozhodnutí je potom třeba akceptovat. Ne všichni to akceptovat chtějí, ne všichni mají tu vůli uznat, že jejich návrh nebyl většinový, že ten návrh nebyl ten, který si zasloužil podporu většiny této Poslanecké sněmovny.
Nyní tady mám faktické poznámky a jsou tři. Takže přečtu pořadí: pan poslanec Radek Koten, pan poslanec Stanislav Grospič a pan poslanec Jan Skopeček. Takže máte dvě minuty.
Dobrý den.
Počítá se s tím nějak? Je toto odpovědná politika? Je tam rezerva? Nebo je to jedno? Je to jedno, protože to číslo těch 320 miliard samo o sobě nemá žádnou váhu a žádnou oporu v realitě. Já se obávám, že to je ta správná odpověď. Nemá to oporu v realitě, je to jen cár papíru, a proto je to vládě vlastně jedno. A vláda počítá s tím, že všechno půjde už jenom dobře. No já bych si to přál, všichni budeme všechno dělat pro to, aby všechno šlo už jenom dobře. Jestli v tom návrhu shledáváte něco moudrého, rozumného, co vyváží, něco, co vyváží toho tři čtvrtě bilionu nového dluhu v příštích třech letech, kde se to pozitivně projeví, kde je v tom návrhu rozpočtu nějaká příležitost, nějaký princip oživení ekonomiky. Já ho tam tedy nevidím. Podívejme se na některé konkrétní věci. Kdo vymyslel u nás během první vlny krize tak důležitou věc, jako byly cenově dostupné, nebo dostupné a cenově přijatelné plicní ventilátory? Kdo to byl? Byli to čeští vědci. Byl to český výzkum. Tak to není podpora. Tomu ten rozpočet, který tady předložila vláda, ani náhodou neodpovídá, přitom investice do výzkumu jsou takové, které se jednoznačně vyplácejí. Nebo mi řekněte, když se díváte na ten rozpočet, kde a jak chce vláda šetřit na provozu státu. To je opravdu těch 5 % úspor na provozu státu naše meta? Je to to, co má vláda dělat ve chvíli, kdy se dostává ekonomika do obtíží a kdy je potřeba šetřit nikoliv na občanech, ale právě na provozu státu? To bylo v době, kdy ty příjmy do rozpočtu byly ještě vysoké a kdy tu žádné problémy nebyly. Nestalo se nic ani v těch dobrých dobách a neděje se nic ani teď. Ale ani to nestačí. Pamatujete si, jak vláda říkala opakovaně, že se chce touto krizí proinvestovat? Už jsme slyšeli něco o tom, kam a kde jsme se třeba v tomto roce tou krizí proinvestovali? Proinvestujeme se, jdeme se tou krizí proinvestovat - říkal to pan premiér, říkala to paní ministryně financí doslova v každých zprávách každou celou hodinu, slyšeli jsme to všichni. To nás opravdu vytrhne těch 40 miliard navíc do investic? Pánbůh zaplať aspoň za to, aspoň že tam je nějaké navýšení investic. My na rozdíl od vlády bychom skutečně investovali. Pro nás by silnice, dálnice, rychlovlaky nebyly jenom něčím, co je napsané na papíře nebo v knize pana premiéra. My jsme slíbili, a myslím si, že to je správné, dodržíme to, dát 3 % HDP na infrastrukturu. To není pouze slib, to je věc, která, až budeme ve vládě, se tak stane realitou. V tom rozpočtu není nic, co by naznačovalo, že se chce vláda skutečně proinvestovat do dobré budoucnosti. Nejsou tam klíčové reformy, není tam ani náznak něčeho, co by mělo opravdu oživit ekonomiku, náznak toho, že si vláda uvědomuje, že na státu je potřeba šetřit, ale není možné šetřit na občanech. Nic takového v tom rozpočtu nenajdete. Já považuji ten návrh rozpočtu za výraz toho, co vláda předvádí, nebo jaká vláda je v těch posledních letech nebo v tom posledním roce - bezradná, rezignovaná a vlastně bez představy, co dál. A místo toho, aby vláda tady proměnila to selhání rozpočtové v příležitost, začala znovu, moudřeji, předložila rozumný rozpočet, tak ten rozpočet, který tady máme na stole, ten se dá vyjádřit heslem po nás potopa.
Velká část české vědy je zoufale neproduktivní, ale my o tom nediskutujeme. Tady půl roku nemáme žádnou informaci, jak dlouhá je třeba inkubační doba té nebezpečné nemoci covid, jaká je nakažlivost a v jakých prostředích, čili nemáme žádné vědecké výsledky a všichni občané všechny informace čerpají od pana redaktora z Blesku, co si přečtou, nebo od pana Hamáčka, když jim něco řekne o mrazácích. Takhle bychom mohli jít rezort po rezortu a pokračovat a pokračovat. Je čas zeštíhlit stát a umožnit do budoucna činorodým lidem zase zbohatnout.
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Munzar.
Už tady dneska mnohokrát zaznělo, že se scházíme k diskusi o státním rozpočtu ve velmi složité době, asi v novodobé historii České republiky nezažité. Zaznělo tady hodně slov o tom, jaké jsou externí příčiny stavu, v jakém je příprava státního rozpočtu. Toto nechci nijak komentovat, možná jenom zopakuji parafrázovaně slova pana předsedy ODS Petra Fialy, že toto skutečně vládě nezávidíme a ani se jí za to nechceme nějak posmívat, protože skutečně ta doba je složitá. Přesto si dovolím některé poznámky k navrženému státnímu rozpočtu. Jsou tam samozřejmě některé vydobyté pozice, kterých si vážím a za které bych chtěl paní ministryni Maláčovou pochválit. Jednou z nich je podpora investic do sociálních služeb. To je oblast, která byla dlouhodobě podfinancovaná, opakovaně jsme tady bojovali za její navýšení, někdy se to podařilo, někdy ne. Ještě bych se krátce chtěl zmínit o tom, co tady zaznělo z úst pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Ale pokud se nechceme dostat na úroveň Řecka či některých dalších států, tak je potřeba kromě toho, že budeme rozumně investovat, také rozumně šetřit. Z úst paní ministryně Maláčové tady zaznělo, že se podařilo vybojovat desetiprocentní navýšení tarifů pro pracovníky v sociálních službách. To není pravda. A u těch sociálních služeb je to ještě o to složitější, že jejich potřebnost i z hlediska objemu neustále narůstá, takže tady je potřeba skutečně na pracovníky v sociálních službách myslet dlouhodobě. Není to jenom o tom, že jim teď o 10 % navýšíme a budeme si myslet, že to je nějaký veliký úspěch. A potom se zmíním o oblasti, o které tady hovořím v podstatě rok co rok, a v loňském roce dokonce k tomuto tématu byly svolány i mimořádné schůze, a to je financování provozů sociálních služeb. Je to už evergreen této Sněmovny. V podstatě při každém schvalování rozpočtu zde hledáme další peníze na financování sociálních služeb a já jsem se možná trošičku naivně domníval, že v letošním roce už se toho nedočkáme, že si všichni už uvědomíme, že sociální služby jsou natolik důležité, že je podfinancovat je velký problém, a že k tomu nedojde. Týká se to desítek tisíc zdravotně postižených, lidí seniorního věku, kteří využívají jak terénní, tak pobytové sociální služby, a týká se to také jejich rodin. A to si myslím, že není tak minoritní problém, abychom ho jenom tak přešli. Milé kolegyně, milí kolegové, děkuji vám za pozornost a pevně věřím, že se vláda tímto mým podnětem ještě bude zabývat. Každopádně my ty slibované pozměňovací návrhy připravíme. Děkuji za pozornost.
S faktickou, dobře.
Nevadil vám ten megapodvod na voliče. Navrhněte výdaje. Digitalizaci. A digitalizace veřejné správy, respektive státní správy především, vede k obrovským úsporám.
Já zrekapituluji, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat. Budeme hlasovat o dvou návrzích.
Máme před sebou v podstatě tři návrhy.
Návrh byl zamítnut.
Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 s následujícím doporučením:
Počítáme s pozvolnou konsolidací. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese. Pouze tak omezíme negativní dopady na životní úroveň a zajistíme konvergenci ekonomiky. Jsme si vědomi toho, že seberozhodnější konsolidace s opakovanými recesemi v zádech prostě svých cílů nikdy nemůže dosáhnout. Tehdy se prakticky okamžitě druhý rok po recesi začalo škrtat a zvyšovaly se daně, aby se co nejrychleji snížil deficit veřejných financí. Ostatně tutéž medicínu by nám dnes rádi doporučili i někteří představitelé opozice nebo například Národní rozpočtová rada. Tehdy šlo o recesi dovezenou ze zahraničí v důsledku světové ekonomické a finanční krize. Nyní jde o pandemii nemoci COVID-19 způsobující hospodářskou recesi, přičemž onemocnění i recese se naplno projevily i v České republice. V konsolidační strategii konkrétně počítáme s tím, že nebudeme valorizovat provozní výdaje, to znamená, že budou reálně klesat. Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců. A budu opravdu ráda, když zde v Poslanecké sněmovně projde i zmrazení platů ústavních činitelů. Dámy a pánové, právě nyní je vhodný čas využít fiskální prostor, který jsme za poslední roky rozpočtovou odpovědností vytvořili. Ano, nejen Německo, ale také Česká republika si takový most zaslouží. A potřebuje ho. Mějte to prosím při svém rozhodování na paměti.
Abych byl předvídatelný - nebo jaký bude další postup?
petiční výbor: kapitoly 304 - Úřad vlády, 309 - Kancelář Veřejného ochránce práv, 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů,
Ne, potvrzuji, vy jste deklarovali veřejně, že podpoříte stravenkový paušál, já za to děkuji, já si toho vážím, já to ocením, každého, kdo podpoří stravenkový paušál. Prostě funguje nějaké kolektivní vyjednávání. A jakoby se vypočítává, že o to přijde stát, o sociální a zdravotní, takže nesmysl. Je to prostě nesmysl. A já verifikuji jenom čísla Ministerstva financí, za kterými si stojíme, a i ta jsou nadnesená, protože vycházejí z toho, že na to přejde milion zaměstnanců, kteří dneska nemají nic, což není úplně pravděpodobné, ale my děláme ty maximalistické verze. A snad jsem řekla všechno.
Projednáváme přece jenom státní rozpočet v prvním čtení. Pan poslanec Martínek, jestli chce faktickou poznámku uplatnit.
To určitě ne.
Děkuji. Prosím.
Protože to je naprostá většina toho, co ty daňové úlevy jsou. Není to něco, co když se zavede, tak přinese peníze, ale právě naopak. Děkuji.
Pan poslanec Hrnčíř v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou.
To jenom tak jako technicky na okraj. Náš první československý ministr financí pan doktor Rašín měl takové heslo, kterého se celý život držel. Já si myslím, že na tuto vládu budeme všichni hodně dlouho vzpomínat. Nebude to se slzou v oku, ale v slzách. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Bohužel řada občanů má úplně běžné starosti, které jsou také emotivně umocněny sdělovacími prostředky, které přinášejí velice rozporuplné informace o tom, co se vlastně děje s touto nákazou, s touto nemocí, v naší společnosti.
Takže naopak, škoda že ta politika tehdy nebyla moudrá. Škoda, že tehdy nebyla moudrá politika, možná jsme to dneska mohli mít postaveno na úplných základech. V žádném případě.